"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky: V návaznosti na tuto analýzu by měla vláda předložit i návrh zavedení takového systému vyrovnávacích plateb, který by stanovoval, kdo a v jakém poměru vyrovnává prokazatelnou ztrátu a komu se jako prvnímu vrací případný přeplatek." Ráda bych také uvedla, že jsem konzultovala s paní ministryní ty termíny a měly by být realistické.
Děkuji, opět poprosím o předání návrhu zpravodaji i sem k předsednickému pultu.
"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby v termínu do 15. června 2019 informovala Poslaneckou sněmovnu o dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 na základě návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí podloženého analýzou a výstupy Asociace krajů České republiky."
Děkuji.
Proto tedy jej budu teď citovat:
Ale mám za to, že svůj návrh již přednesla. Prosím, pane předsedo.
Děkuji za slovo. Protože jak jinak může vláda informovat než tím, že si o tom, o výsledcích a reakci na ta usnesení, která budou případně přijata, řekneme? Paní ministryně tady včera říkala, že podle analýzy MPSV by to zvýšení těch poplatků přineslo 8 milionů korun.
Takže já ho odmažu a hlásila se mi jako první paní poslankyně Pekarová z místa, poté paní poslankyně Mračková.
Já se omlouvám. Tak jenom aby to zaznělo i na mikrofon, že to usnesení se v této věci musí změnit, aby bylo opravdu precizní.
Ano, já také děkuji.
Vážené kolegyně, kolegové, já bych také chtěla načíst usnesení, nebo respektive chtěla bych upravit -
Pardon, paní poslankyně, já vás přeruším a požádám sněmovnu o větší klid. Je zde velký pohyb, je zde velký ruch. Já bych prosil o zachování klidu. Děkuji. Prosím o jeho předání zpravodaji.
Budeme hlasovat přednesené návrhy usnesení v pořadí tak, jak byly načteny v podrobné rozpravě. Pan předseda Stanjura do toho skočil.
Přečtu ještě jednu omluvu.
Za třetí: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby v termínu do 25. června 2019 předložilo výboru pro sociální politiku věcný záměr vládní novely zákona o sociálních službách.
Návrh byl přijat.
Děkuji. Připomínám, možná tam někde může být nějaký drobný překryv, ale byla taková dohoda, že se budou hlasovat všechna usnesení, i ta, která se mohou někde částečně překrývat.
Hlasování číslo 9. Přihlášeno 154 poslanců, pro 153, proti žádný. Přihlášeno 154 poslanců, pro 153, proti žádný.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Před dvěma nebo třemi týdny se pan premiér Babiš na Slovensku vyjádřil, že je ve hře také myšlenka budovat úložiště radioaktivního odpadu společně se Slovenskem. Tak se ptám, jak to bylo myšleno a zdali a jak se tím změní strategie vašeho resortu k tomuto problému. Pane ministře, je to asi první vaše interpelace , druhá už, tak pardon, tak to už jste zkušený.
Poprosím pana ministra o odpověď.
Je to samozřejmě velmi vážná tematika, my si to velmi dobře uvědomujeme. To je zcela jednoznačné. Jednoduše bývalé vedení SÚRAO nekomunikovalo dostatečně, bylo to velmi často s dikcí toho, co má být, nikoliv s dikcí toho, aby to bylo partnerské jednání. Možná jste to sledovali, ale v každém případě asi víte, že v únoru tohoto roku byl jmenován nový ředitel SÚRAO, pan Prachař. Ta strategie je založena na tom, že se připravuje cílená komunikace, kde se vysvětluje, vysvětlují se plusy, vysvětlují se minusy, ukazují se zahraniční příklady. Ředitel SÚRAO jezdí osobně na všechny potenciální lokality. My to garantujeme ze stany ministerstva, takže tam vždy s ním jezdí i kvalifikovaná osoba z ministerstva. Je třeba vnímat okolí a vše, co je s tím spojeno. Řeší to ve Skandinávii, řeší to ve Spojených státech, řeší to na západě Evropy, řeší to v Asii. Ty dvě beru lokality současných reaktorů, čili Temelín a Dukovany. Čili je to čistě věcná spolupráce na úrovni výzkumu, inovací, vývoje a na úrovni, připusťme, nějakých třeba i společných nebo podobných postupů.
Děkuji. Děkuji. Pan ministr má zájem?
Děkuji. Je to o vysokém respektu vůči těm obcím a je to o perfektním vysvětlování nejenom toho, co to vlastně bude obnášet, ale i pochopitelně to, jaké benefity jim to může přinést.
Děkuji a prosím pana předsedu vlády o odpověď. Prosím, pane premiére, máte slovo.
Já s vámi souhlasím, pane poslanče, já mám stejné otázky. Já se ptám, protože ti zelení, kteří tady prosazují ještě ambicióznější klimatické cíle, než jsme všichni podepsali v Paříži, tak samozřejmě je to zásadní ohrožení našeho průmyslu. A já jsem se taky ptal, kolik emisí znamená ta baterie, z čeho je vyrobena, kde jsou ty emise, proč Evropa, která samozřejmě respektuje ty svoje závazky, ale v globálním světě, kde má konkurovat, její soupeři a konkurenti to nerespektují. Takže my určitě bychom měli a chceme k tomu vést normální debatu. Nebo používání elektroaut určitě ve velkých aglomeracích je dobře. Samozřejmě je to velký problém a my máme obavu, že to může zásadním způsobem poškodit náš průmysl, pokud o tom skutečně nepovedeme racionální a transparentní debatu.
Prosím. Omlouvá se nám pan poslanec Rozvoral od 16 hodin.
A já jsem byl první, který to zablokoval, protože já sedím vedle Švédska napravo a nalevo Francie. A státy jako Benelux, Švédsko a Francie mají úplně jiné představy. A já jsem vystoupil první, podpořil mě polský premiér a německá kancléřka. Někdo vystoupil, ty státy vystoupily na té Evropské radě, že chtějí zpřísnit ty cíle, a já jsem byl první, který vystoupil proti. Já si připravuju velký projev na příští Evropskou radu na červen, kdy je to hlavní téma. Není to problém.
Pane premiére, vypršel čas, prosím, dejme prostor dalším interpelacím.
Tento zákon kromě zahájení a ukončení funkce politiků upravuje také povinnost podávat výstupní a vstupní oznámení o majetkových poměrech. Vstupní oznámení je v takovém případě identické s výstupním oznámením. Z vlastní zkušenosti komunálního politika taky vím, že mnoho mých kolegů na menších obcích o všech povinnostech v souvislosti s tímto zákonem neví a nemají člověka, který by jim pomohl se v nich zorientovat. Často zapomenou oznámení podat, podají je špatně nebo pozdě, a čím více různých druhů oznámení jsou nuceni podávat, tím víc se zvyšuje šance, že pochybí a dopustí se přestupku. Vážená paní ministryně, váš předchůdce ve své odpovědi uvedl, že ministerstvo změny neplánuje, protože takto má lepší přehled o majetkových poměrech funkcionářů za každé volební období zvlášť. Ministerstvo má tak bezpochyby přehled více než skvělý. Jejich výstupní a vstupní oznámení jsou opravdu téměř identická, není tam žádný prostor pro to, aby došlo ke změně majetkových poměrů. Pro porovnání volebních období se tak stačí podívat na výstupní oznámení těchto politiků. A kontrole pomáhají i zmiňovaná průběžná oznámení, která musí všichni bez výjimky podávat každý rok. O tom, co to dělá s jejich motivací a chutí pracovat, asi taky příliš mluvit nemusím. Paní ministryně, zvažte prosím ještě jednou upravení povinnosti podávat výstupní a vstupní oznámení pro ty z nás, kteří ve své funkci pokračují. Věřím, že to vícero z nás opravdu ocení.
Tak prosím. Já poprosím Poslaneckou sněmovnu o klid. A pan poslanec, prosím, máte slovo.
Já nutně nevolám po změně legislativy, nějaké právní úpravě.
Zájem nevidím, takže pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Tak já tím pádem končím.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, podle pořadu 30. schůze pokračujeme v 11 hodin a já na 9.50 svolávám politické grémium.
Podle vyjádření paní Benešové tahle listina je neveřejná, byla vypracována pro potřeby pana prezidenta v čase, kdy ona byla neplacenou poradkyní.
Má. Prosím.
Děkuji za slovo. Takže jeden se vymlouvá na druhého. A vy jste ve veřejném prostoru prohlásil, že to budete řešit, že promluvíte s paní Benešovou a že podle vás to může zveřejnit, protože na té analýze není nic tajného.
Děkuji.
Já jsem to s paní Benešovou probral a dostal jsem stejnou odpověď jako vy. Nechápu, v čem je to relevantní, ta zpráva. To byla zpráva pro prezidenta. Vy jste organizoval kulatý stůl o zárukách nezávislosti státního zastupitelství. Všichni jste byli za stolem, tak jste to mohli probrat.
Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.
Děkuji za slovo. A víte, co je na pultech u nás? Co si objednají řetězce. A představte si, ten zlý Kostelec dělá párky, které mají 90 % masa. Kdybyste chtěla, já vám je dodám. Ale to ten řetězec musí chtít. Víte, my máme největší koncentraci řetězců v Evropě. Likvidace malých a středních podniků není žádná. Tady mám snižování daní pro ty malé podnikatele. Chceme maximálně pět kontrol ročně, zejména u živnostníků a mikropodnikatelů, rozpětí kontrol dva měsíce, chceme propojení registru živnostenského podnikání a Portálu občana. Já takový pocit nemám. Takže není to určitě o velkých společnostech ani o tom, o čem jste tady mluvila.
Také děkuji.
A právě poslední ze jmenovaných povinných subjektů vyvolává největší debatu, jelikož pojem veřejná instituce již několik let není konkrétně definován a nepanuje jednoznačná shoda na tom, které právnické osoby mohou být za veřejnou instituci považovány. Nicméně nadále diskutabilní zůstává rozsah případné povinnosti u dotčeného subjektu. V každém případě ale povinnost dle tohoto - tam, kde se skutečně prosadí - zákona dopadá na statutární zástupce těchto korporací a nikoliv na akcionáře. Akciové společnosti státu totiž neposkytují informace, které by mohly ohrozit jejich relevantní pozice na trhu a které zasahují do jejich obchodní činnosti. Stejně tak se neposkytují informace o probíhajícím trestním řízení nebo týkající se trestního řízení, pokud by jejich poskytnutí ohrozilo či zmařilo účel trestního řízení.
Děkuji za slovo. Já jsem chtěl připomenout, že tato otázka už judikaturně vyřešena je, a to nálezem ve věci Letiště Praha, kde rozhodoval Ústavní soud. Rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny státní orgány a osoby. Já jsem se díval na několik akciových společností. Bohužel v těch výročních zprávách to není.
Prosím.
Já celkem už nemám, co bych k tomu dodala. Já samozřejmě netuším, kam konkrétně míříte. A pokud ne, tak jsou tam opravné prostředky, případně další soudní spor.
Na zajištění těch větších projektů či více projektů za sebou nemají časové kapacity. Já jsem vás chtěl poprosit, pane ministře, požádat, jestli byste se na tu záležitost blíže nepodíval a nezajistil takový model vypisování projektů, aby tyto nejmenší dobrovolnické skupiny nebyly vyloučeny a jejich potenciál se maximálně využil. Děkuji za odpověď.
Poprosím pana ministra o odpověď.
Děkuji za slovo a děkuji za ten dotaz. Já už jsem se na to díval. A já jsem dodržel to, co jsem slíbil. Ale samozřejmě pokud jsou takové konkrétní projekty, konkrétní žadatelé, na které se nedostalo, tak jsme připraveni se o tom bavit.
Děkuji.
Já děkuji za upřesnění.
Vážený pane ministře, můj dotaz je jednoduchý. Přijde vám jako šéfovi diplomacie normální, že hnutí ANO vám do vašeho rezortu navrhuje své neúspěšné straníky? Dle informací z médií se například stane exministr dopravy Dan Ťok velvyslancem v Indonésii. Myslíte, že je v pořádku, aby neúspěšní politici byli odměňováni takovými zlatými padáky v diplomacii?
Hezké ráno. Týká se to zejména majitelů zemědělské půdy, kdy část těchto pozemků spadá do kategorie ostatní plocha, kterou nelze žádným způsobem využívat. Často se ale jedná o plochy, které přispívají k pestrosti krajiny, slouží k zadržování vody v krajině nebo vytvářejí prostor pro úkryt zvěře a jiných živočichů. Jejich pozitivní role na krajinný ekosystém je tak nezpochybnitelná. Daná informace měla za cíl sjednotit postup Finanční správy, ale zbytečně a výrazně negativně dopadla na majitele půdy. Já bych ráda upozornila na to, že potom docházelo k tomu, že řada majitelů zemědělské půdy, respektive zemědělců, v důsledku tohoto dokonce rozorávala tyto krajinné prvky proto, aby z nich udělala právě zemědělskou půdu a platila menší daň, což na jednu stranu se nelze divit. Ale myslím, že ty negativní dopady právě v období sucha pocítíme všichni, a není to vůbec v našem zájmu. Chtěla bych také říci, že my jsme vlastně i na zemědělském výboru s paní ministryní na toto téma jednali již na podzim loňského roku. Paní ministryně Schillerová i pan ministr Toman vlastně souhlasili s tím, že je toto problém, a slíbili řešení. S paní ministryní jsme o tom mluvily i později, já jsem ještě ústně interpelovala. A vlastně moje pochybnosti byly pouze z toho důvodu, že se mi zdálo, že celý proces trvá velice dlouho. Děkuji.
Ano, děkuji.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já tomu říkám pracovně remízky. To znamená, to, co ti zemědělci, a o to tady jde hlavně, zdaňují tou vyšší sazbou. A samozřejmě tím - to znamená, tam se nezměnila žádná legislativa. Tam se nezměnil žádný přístup ke zdaňování, ale změnilo se to, že A tím vznikl celý problém. My jsme to začali řešit už v loňském roce, kdy jsem zavnímala, že ty problémy tady jsou. To prostě možné není. Tu právní úpravu jsme připravili. Takže směřuje to sem k vám, do Poslanecké sněmovny.
Jo, já se ještě podívám, jestli někdo další si nepřeje vystoupit. Nepřeje. Nyní máme další interpelaci na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci paní poslankyně Věry Kovářové ve věci usnesení Senátu k duplicitám kontrol. Normálně navrhněte jako návrh. Tak o tomto návrhu nicméně musíme hlasovat. Ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat. Paní poslankyně Věra Kovářová navrhuje, aby se projednání její interpelace přerušilo do přítomnosti pana premiéra, což může být i v následující schůzi pochopitelně. Tak a máme tady zatím poslední písemnou interpelaci, kterou budeme projednávat. Pane poslanče, máte slovo.
Vážená paní ministryně, koncem ledna skončil ve funkci ústavního soudce Jan Musil. Stalo se tak na vlastní žádost. Poté byl na tento post navržen profesor Gerloch, nicméně Senát jeho nominaci koncem března odmítl. Od té doby uplynuly více než dva měsíce a doposud nebyl představen jiný nominant. Od uvolnění postu ústavního soudce zítra uplyne celých pět měsíců a to mi přijde již dlouhá doba. Tím spíš, že Ústavní soud je podle mých informací zavalen, stěžovatelé musí čekat na vyřízení svých věcí velmi dlouho. Vážená paní ministryně, konzultovala jste současný stav neúplnosti Ústavního soudu s panem premiérem či s panem prezidentem? A zasadíte se o to, aby byl Ústavní soud kompletní co nejdříve? Máte tušení, proč je prezident Zeman v této záležitosti nečinný? Děkuji za odpověď.
Dobrý podvečer, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Já si nemyslím, že je to nějaké drama na Ústavním soudu, protože nám chybí pouhý jeden ústavní soudce a byly doby, kdy také chyběli čtyři, a dokonce bylo ohroženo i plénum. Pokud činíte dotaz, že neprošel kandidát, no bohužel je to otázka na Senát. Byl to kvalitní kandidát, já sama bych pana profesora Gerlocha podporovala. Samozřejmě že pan prezident hledá nového kandidáta a domnívám se, že v nejbližší době ten kandidát bude oznámen. Jestli to takto stačí.
Dalším v pořadí je pan poslanec Martin Kupka s interpelací na pana ministra Vladimíra Kremlíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající. Zaznamenal jsem opakovaně prohlášení premiéra ohledně jasné priority směřující právě do výstavby vysokorychlostních tratí. Chtěl jsem se zároveň zeptat, jak se vyvíjí ona příprava, protože jsem měl možnost zaznamenat už základní zjišťovací studie, které v některých případech, některých variantách vystupovaly významně z koridoru chráněného územními plány, a to jak velkých územních celků Prahy a Středočeského kraje, tak z územních plánů jednotlivých měst a obcí.
Děkuji.
Pro vysokorychlostní trať probíhá zpracování studie proveditelnosti s předpokladem jejího dokončení v první polovině roku 2019, to znamená, měla by být dokončena do konce června letošního roku. Tento postup je vyvolán vedením v souladu se zásadami územního rozvoje v Praze a Středočeském kraji a intenzivní spoluprací mezi českou a německou stranou v přeshraničním úseku. Drážďany s přeshraničním krušnohorským úpatním tunelem je předpokládáno rovněž do roku 2030, a to v návaznosti na spolupráci s německou stranou. Probíhají současně dílčí upřesnění pro řešení mezistátní smlouvy. Intenzivní spolupráce na přípravě tunelových úseků probíhá rovněž s geologickou službou obou zúčastněných zemí v zájmu řešení průchodu přes Krušné hory i České středohoří v geologicky příznivých podmínkách.